Předcházející řídící schůze bohužel neodmazávala, ale teď by měl být tedy pan poslanec Rais. V tom případě prosím ještě jednou o ztišení, kolegyně a kolegové, ať můžeme pan poslanec vystoupit, a já jenom upozorňuji, pro všechny i pana poslance, že ve 13.45 máme pevně zařazený volební blok bodů, takže případně ho budu muset přerušit, pokud jeho projev bude trvat déle.
Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, vážení členové vlády, dnes projednáváme třetí čtení novely zákona o pedagogických pracovnících, novely, která měla být vlajkovou lodí této vlády, novely, která podle školských odborů měla být hezkým příběhem s hezkým koncem pro segment regionálního školství. A jak to tedy dnes je? Na úvod bych chtěl poukázat na skutečnost, že předcházející vláda hnutí ANO splnila svůj slib daný učitelům a neučitelům regionálního školství. A jak uvedený problém řeší dnešní koaliční vláda? Byl to velmi sledovaný parametr a tak i pánové, nezávislí občané, v podstatě říkají, že jsme splnili to, co jsme slíbili. Toto považuju za plus.
Děkuji. Další s faktickou poznámkou - pan předseda Výborný.
Opakovaně tady zaznívá, že část těch prostředků je potom přesunuto do ONIVů. Je to nesmysl. Nemá to tam co dělat. Je to náhrada ušlého platu.
Určité rozpory tady jsou a zůstanou. Je otázka, jestli by slovo při dohodování se zástupci této profese nemělo stačit, ale dobře. A také musím souhlasit vlastně s panem kolegou Vondrákem, protože určitě bude před námi i vysoké školství. Společnost se mění, jsou různé problémy rodin a tak dále. A já jsem potom v tisku zaznamenala, že dokonce pan premiér řekl, že to byla chyba nebo překlep. Myslím si, že to tak není, protože jsou nedílnou součástí dnešního školství, a bez nich se prostě neobejde naše školství, pokud je to tak nastaveno, jak chceme. Nepochybně školství má řadu problémů, je důležité ho kultivovat, rozvíjet a tak dále, ale o tom tady dnes není řeč. Je otázka, na čí chleba, na jak velký chleba, jestli z toho nezbude jenom krajíček chleba a podobně. Nebo se ta tabulka bude měnit? A vy, pane ministře, na dotaz, proč tedy v návrhu pedagogičtí pracovníci nezůstali, jste uvedl: Neptejte se mě, zeptejte se poslanců, kteří návrh předkládali. Pokud to nezvládneme, nezlepšíme náš vzdělávací systém a nedokážeme v budoucnu zajistit našim dětem kvalitní vzdělávání, podotkl předseda vlády. Zdůraznil, že důstojná odměna podle něj náleží i dalším pedagogickým pracovníkům. V zákoně by ale měla být konkrétní procenta garantována právě jen učitelům. Dobře, je to vaše cesta, ale jaká je ta cesta druhá? To tady vůbec nezaznělo a to je potřeba jim říct.
To je ten důvod, který bych nazval, že je velmi opatrný z naší strany. A to je asi všechno.
Vaše poznámka vyvolala další dvě faktické. Táži se, jestli má pan vicepremiér zájem o závěrečné slovo?
Děkuji za proběhlou diskusi ve všech třech čteních při projednávání návrhu tohoto zákona. Jenom několik málo poznámek. Nevytvářejme tady, prosím, nějaký dojem toho, že se pouštíme do nějaké zdravotnické turistiky a podobně. Naopak, my tady dáváme věcem systém. Takže neříkejme prosím, že tady vytváříme nějaký problém, který do budoucna nebudeme umět žádným způsobem vyřešit. Děkuji za pozornost.
V tom případě můžeme přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích.
Děkuji za slovo. Děkuji.
Můžeme zahájit hlasování. Můžeme pokračovat. Zahajuji hlasování.
Nyní s přednostním právem pan předseda Výborný.
Tak se omlouvám, že jsem tedy přeskočil kolegy a využil jsem přednostního práva přihlásit se do té rozpravy, tímto také tu svoji přihlášku další ruším. Bylo to správné, má to tak být. Ale žádná jiná profesní skupina tuto garanci nemá. A je potřeba k tomu připomenout a vysvětlit v kontextu toho, co říkala paní poslankyně Berkovcová, několik věcí. Já to tady chci zdůraznit, že to je skutečně ten objem, nikdy jsme nikdo neříkali, že to bude garance 130 % platu konkrétního jednoho učitele, to nemůže nastat. Ale součástí toho zákona je také daleko vyšší podpoření manažerské role a pozice ředitele školy. Teď mi dovolte ještě jednu poznámku, velmi důležitou, a říkal jsem to na tom kulatém stolu minulý týden, takže kdo tam byl, slyšel to. Jsou to například školní psychologové, jsou to speciální pedagogové a některé další. Ale co chci zdůraznit.
Je to méně, než je průměrný plat učitele dneska v regionálním školství. Proč to říkám? Já si myslím, že si musíme uvědomit, že tedy existuje nějaká spravedlnost a ta spravedlnost se nemůže týkat jenom vybrané skupiny v rámci celého školského systému. Ta se bude týkat i vysokých škol, ta se musí týkat všech, kteří vlastně dneska z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou placeni. Takže zkusme prosím vnímat tyto věci v mnohem širším kontextu. Takže prosím, zkusme vnímat tento zákon jako signál k tomu, že zcela určitě nechceme, aby učitelé na tom byli hůře.
Děkuji a další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Klíma.
Já se ještě přihlásím do rozpravy, ale dovolte mi rychle reagovat na paní kolegyni Berkovcovou, vaším prostřednictvím. A jestli to chcete, tak to říkejte, že jim zdvojnásobíme plat. To je zpráva, kdybyste k tomu nedávali vaše příběhy o tom, že tady kastujeme učitele, tak nám všichni zatleskají. Tím se dostáváme na úroveň vyspělých zemí nejen Evropy.
Jenom krátce zareaguji na pana poslance Klímu. Samozřejmě že vy jste neoznačili skupinu pedagogů za druhou jakost, to už by byl opravdu vrchol. To přece nikdo neříká. Každý, kdo tomu rozumí, chápe, že se jedná o celkový objem platů do školství s tím, že ředitel si přehodnotí ty platy ve školách sám, podle platových tabulek. Asistenti pedagoga, vychovatelé školních družin mají jiné platové třídy, jiné platové stupně. Ale bavíme se rovněž o zaměstnancích dětských domovů, výchovných ústavů, a to jsou vychovatelé většinou s vysokoškolskou kvalifikací.
Paní poslankyně, prosím.
Takže prosím, nedělejme tady nebo nevytvářejme tady nepřátelské pozice, nevytvářejme tady dojem, že prostě učitel je něco víc než ostatní pedagogové. Prostě všichni jsou si rovni, všichni mají ve škole nezastupitelnou roli. Vytvoříme tím jistou stabilitu, jak jsem řekla, atraktivitu mladým lidem, odborníkům.
Žádnou další faktickou poznámku neeviduji. Mám zde přihlášky dvou přednostních práv, první paní předsedkyně Alena Schillerová a pak se hlásí pan předseda Výborný.
Kabinet Petra Fialy, jak už jsem naznačila před chvílí, ale na začátku března upravil v tichosti své programové prohlášení tak, že chce navýšení platů na úroveň 130 % průměrné mzdy garantovat jen učitelům.
Bohužel v rámci komunikace musím říct, že vlastně jste tuto skupinu důležitých pedagogických pracovníků úplně opomíjeli. Ze tří dva odešli. Budou si zakládat soukromou praxi? Možná že ano, jeden z nich určitě. Na základních školách v Plzni nám chybí speciální pedagog. Prostě chybí. Vy se nemůžete pohybovat v generacích - já radši řeknu mé, protože abych neurazila ostatní kolegy, že jsou stejně staří jako já, to nevím, to znamená v mé generaci - protože oni na ten svět pohlíží úplně jinak. Vy víte, že máme řadu pedagogických pracovníků nebo učitelů mimo systém. Možná, že už se to změnilo, protože tam ten režim taky přitvrdil. Speciální pedagogové - víte, že je problém, protože jich je nedostatek. Máme problémy i se vzděláváním. Těch otázek je tam samozřejmě celá řada, to teď nevyřešíme, ale nicméně vy i těm mladým musíte nabídnout ten fungující systém. Ještě tady mám poznámku k panu kolegovi Výbornému, prostřednictvím paní předsedající. Taky že nebude. Ale na druhou stranu v tomto pozměňovacím návrhu jim říkáte, že budou jinak placeni. Takže prosím o odpověď. Dále v RIA: "Vize dlouhodobě stabilního a konkurenceschopného odměňování pedagogických pracovníků má silný potenciál na přilákání kvalitnějších zájemců o učitelské i další pedagogické profese." Teď jsem o tom mluvila, čili je to s velkým otazníkem. Jestli se nebudou cítit dostatečně motivováni, aby v tom systému zůstali - a samozřejmě těch motivací je celá řada - tak vám v té profesi nebudou. Je to jenom nešťastnou komunikací a tím, že jim vlastně nedáváte jistoty, jak se s nimi počítá. A tady je otázka, co je tedy přímý vliv na proces vzdělávání, co tím vlastně myslíte, jestli je to přímá pedagogická činnost, nebo co to je?
Já bych poprosil všechny přítomné v sále, aby se ztišili, případně aby si vyřídili, co potřebují, mimo tento sál, aby měl pan ministr klid na to, aby přednesl svůj projev. Tak budu pokračovat. Proto lze předpokládat, že jsou všichni přítomní s materií dobře obeznámeni, a možná ji shrnu pouze stručně. Zároveň jsme přesvědčeni o tom, že jde také o motivační opatření a cílem je zvyšovat počet kvalifikovaných učitelů. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy si od toho slibuje méně odchodu mladých učitelů ze školství a zvýšení kvality pedagogické práce. Dalším bodem, který je důležitý, je revize požadavků na odbornou kvalifikaci speciálního pedagoga, školského logopeda a asistentů pedagoga právě v návaznosti na vyhodnocení společného vzdělávání, takzvané inkluze. Úpravy v oblasti vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky jsou dalším bodem. Jedná se o zúžení rozsahu akreditací pouze na programy pro získání odborné kvalifikace pedagogických pracovníků či dalších kvalifikačních předpokladů pedagogických pracovníků. Dalším bodem, který je velmi zásadní a důležitý, je zakotvení zákonného pravidla o výši platů. To se týká zejména škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí a je konstruováno jako závazek minimálního celkového objemu na platy pro udržení platů na úrovni 130 % hrubé měsíční mzdy. Novela samozřejmě přináší i některé další drobné úpravy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy také souhlasí s některými pozměňovacími návrhy, které byly k návrhu podány. Věřím, že díky této součinnosti je výsledná podoba návrhu akceptovatelná pro všechny strany politického spektra a všechny zainteresované subjekty, a jsem přesvědčen, že přispěje k dalšímu zkvalitnění českého vzdělávání. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji vám za pozornost a dovoluji si požádat o podporu předloženého návrhu.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Výbor při svém jednání schválil proceduru hlasování tohoto tisku a přijal k jednotlivým pozměňovacím návrhům stanoviska. Dovolte mi krátké odůvodnění. Jedná se o změnu účinnosti reflektující délku legislativního procesu, kdy původně navržený den 1. ledna 2023 již uběhl. Příslušný bod 99, jehož účinnost se nově stanoví na 1. ledna 2024, se týká zavedení adaptačního období a pozic uvádějícího učitele a provázejícího učitele a třídního učitele. Upravit účinnost k začátku kalendářního roku je nutné z důvodu vazby těchto institutů na stanovení normativů, které slouží k nápočtu výše finančních prostředků škol na kalendářní rok.
V tuto chvíli poprosím první přihlášenou a to je paní poslankyně Jana Berkovcová.
Se samotným zvýšením sazeb nevyslovilo souhlasné stanovisko Ministerstvo spravedlnosti a chtěl bych tady technicky doplnit, že s tímto návrhem nevyslovil souhlas ani výbor pro bezpečnost. Dále trestní zákoník nebude chránit už jen a pouze státní hranice České republiky, ale hranice všech států Evropské unie a schengenského prostoru. Věta o tom, že by policisté rádi udělovali přísnější tresty - já bych byl rád, abychom se drželi toho, jak to v právním státě chodí. Ministerstvo vnitra dává k pozměňovacímu návrhu paní kolegyně Vildumetzové a pana kolegy Maška neutrální stanovisko.
Není tam obsaženo.
Poprosím pana poslance Langa a připraví se s faktickou pan poslanec Mašek.
Děkuji za slovo. Pan ministr vnitra tady řekl, že ten návrh předložil. Ale nedostal souhlasné stanovisko od Ministerstva spravedlnosti. Uvědomujete si vůbec, že je velmi nutné to řešit, a potřebujeme to mít v souladu s ostatními státy?
Bude k dispozici dostatečná kapacita poradenských zařízení i školních poradenských pracovišť." Je to v té Strategii, pane ministře. Pak je tady "analyzovat a podpořit rozvoj specializovaných činností školy". To znamená, že se má provést analýza zkoumající stav specializovaných pozic. Tady píšete: "definován bude ten standard u pozic školního psychologa, školního speciálního pedagoga a školního asistenta". Takže to by mě také zajímalo. O školním psychologovi jsem tady již hovořila. Nějakým způsobem pomáhá tomu pedagogovi a v podpůrném opatření číslo 5 je přímá pedagogická činnost. Asistent pedagoga je využíván v rozsahu celé výuky žáka, má 36 hodin přímé pedagogické činnosti. To znamená, tady jsme u toho přímého vlivu a u té přímé pedagogické činnosti ve výchovně-vzdělávacím procesu. Dnes je tendence, že ty kompetence by se měly propojit. Družiny mají také svoje školní vzdělávací programy, které schvaluje ředitel. Ale takhle to přece není! A proto říkám, že jste tu komunikaci nezvládli. Chtěla bych dál ujištění od pana ministra a případně od předkladatelů, co se týče dopadu na naplňování této strategie, protože v ní pokračujete. Byla schválena v roce 2020 a tam je tedy ve vymezených pojmech učitel. To je vymezení ve vládní strategii.
Já jsem prostě přesvědčena o tom a budu opravdu, pane ministře, předpokládám, že pro návrh. Takže předpokládám, že pro návrh, který Ministerstvo vnitra předložilo, budete dneska hlasovat. Já jsem to prakticky předložila za vás.
Tady byla shoda opravdu napříč politickým spektrem, která se náhle změnila.
Pan poslanec Letocha s faktickou a poté s faktickou pan vicepremiér Rakušan.
Děkuji za slovo. Nemyslím si, že bych si protiřečil, protože jsem o tom, co jste zmínila, neřekl ani půl slova, myslím o tom, že by pan ministr navrhoval nějaký zákon.
My jsme měli odbornou skupinu, ve které bylo Nejvyšší státní zastupitelství, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, ale není pravda, že Ministerstvo vnitra někdy přišlo s nějakým konkrétním návrhem konkrétních sazeb a jejich skokového navýšení. Tedy ten účel, který jsme chtěli jako Ministerstvo vnitra věcně, jsme splnili, naplňujeme ho tímto zákonem a asi není potřeba se tady brát k obecným diskusím, o tom, jestli bojujeme - nebojujeme dostatečně s migrací a podobně. Proto jsme se tomu tématu věnovali, proto jsme také chtěli změnu azylového zákona. Důležité je, aby ti lidé ty tresty dostávali, aby soudci měli dostatečný instrument v popisu skutkové podstaty za tyto trestné činy do vězení převaděče poslat, a to ten návrh umožňuje.
Pak tedy, pane ministře, neříkejte, že předkládáte novelu zákona o azylu, která zvedá a zpřísňuje tresty pro převaděčské gangy, protože nemluvíte pravdu a není to obsahem tohoto zákona. Vy zde pouze rozšiřujete tu skutkovou podstatu. Ostatní státy budou mít ty sazby oproti České republice dvojnásobně vysoké. Já už nevím, co bych k tomu dalšího měla říct.
Potom bych chtěla ujištění, protože ta strategie se dotýká i problematických krajů, kde je více sociálně znevýhodněných žáků, máte tady "vytvoření modelu postupné institucionalizace specializovaných pozic ve školách". Je to v kapitole Podpora a řízení škol a máte tady na ministerstvu uvedeno "je v realizaci", to znamená, že to probíhá. A zase tady píšete, že to bude definováno samozřejmě u těch pozic, o kterých už jsem tady mluvila. Mzdové prostředky zajišťující možnost zaměstnat speciální pedagogy, školní asistenty." Takže to jsou ti, které vy jste teď z toho vyčlenili a neřekli jste, co s nimi bude dál. A zase, jak už jsem říkala, bude provedena analýza, to máte v té strategii, podpůrných pedagogických pozic ve školách, a už také vznikl metodický pokyn v rámci této strategie. A tady je potřeba také, jak píšete, nebo je v té strategii, a vy v ní pokračujete, "mezi nejčastěji řešené problémy patří špatné vztahy mezi spolužáky, přestupky vůči školnímu řádu, šikana, kyberšikana". už jsem se uchýlila k závěru. Děkuji vám za odpovědi a myslím si, že je potřeba opravdu zcela vážně prodiskutovat dopady tohoto pozměňovacího zákona na celý systém školství.
Jen připomínám, že na 13.45 máme pevně zařazené volební body. První paní poslankyně Zajíčková.
Ale já bych chtěla zdůraznit jednu věc. My tady dneska hovoříme o zákonu, o novele zákona o pedagogických pracovnících. Je to novela zákona o pedagogických pracovnících, která právě reaguje na to všechno, co tady od předřečnice zaznělo. Důkazem toho je, že máme mnoho stanovisek a podpůrných názorů různých organizací, asociací, platforem. Paní poslankyně, prostřednictvím paní předsedající, tady položila mnoho otázek, ptala se na to, jaké dopady bude mít ta novela. Děkuji.
Děkuji za dodržení času a další s faktickou poznámkou je připraven pan poslanec Brázdil. Prosím.
Potom asi chápete, že nedává úplně smysl...
A vnáší tím mezi pedagogy neodůvodnitelné dělení na učitele a pedagogy druhé kategorie. Byli jsme na kulatém stole, který řídili odborářští předáci a kolegové, my jsme se podíleli pouze organizačně, seděli jsme tam minulý týden, hodně z nás, a já jsem to tam slyšela, jak ostatní pedagogičtí pracovníci, jako jsou vychovatelé, speciální pedagogové, asistenti či školští psychologové, tolik důležití pro zajištění fungování našeho školství jako celku, mají být hozeni přes palubu. Deklarovaná priorita vzdělávání bere za své stejně rychle, jako ji pětikoaliční markeťáci vepsali do volebních programů a dnes již neplatného programového prohlášení, ze kterého samozřejmě udělali cár papíru - nejen v této oblasti, v dalších oblastech. To je samozřejmě klasický pětikoaliční podraz a je to samozřejmě krajně nespravedlivé a pro budoucnost České republiky, která závisí na kvalitě vzdělávání mladé generace, i mimořádně škodlivé. Neexistuje totiž žádný obhajitelný důvod, proč vyloučit z garantované výše platu pracovníky, kteří jsou pro fungování škol naprosto klíčoví, a navíc jejich obrovský nedostatek. Prázdná slova, že jste vnímal. A pak jsem slyšela: My to budeme garantovat, prostě je to otázka rozpočtu. Ano, to máte pravdu. Jako bývalá ministryně financí tady říkám otevřeně: naše vláda nepotřebovala na to zákon. Mám to tady rok po roce, jak se postupně zvyšovaly, rok po roce, protože si naše vláda - jednak to slíbila a jednak jsme si uvědomovali, že to pro budoucnost naší země bude samozřejmě velmi klíčové. Samozřejmě, ty projekce jsou úplně mimo, protože vychází z takzvaného nezměněného stavu. A my nečekáme, že se nezmění stav, když slyšíme každým dnem, že pracuje tato vláda na důchodové reformě. Ale to jsem odbočila. Pořád toto všechno bude mít dopad na oblast i školství. A pokud projde, počkáme, jak to dopadne.
Také děkuji. Pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty.